Paní ministryně, zamyslete se nad tím, jakou funkci vlastně vykonáváte, zda ji chcete vykonávat a zde jste mocna ji vykonávat!
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dobré odpoledne. Teď si dáme trochu do pořádku přihlášky. Vnímám přihlášku paní kolegyně Černochové, ale to je řádná přihláška. S faktickou poznámkou elektronicky pan poslanec Blažek, poté pan poslanec Martin Komárek a pan poslanec Jiří Zlatuška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, já samozřejmě též jako pan Kalousek zastávám myšlenku, že Poslanecká sněmovna je suverénem. Jen si nemyslím, že je nutno to neustále opakovat, protože to všichni víme. mluvit tak, jak chce. A na druhou stranu máme problém, který při vší důležitosti je marginální. To znamená nějaký personální spor, který ale bude řešit soud a který už u soudu je a bude řádně postupovat.
Požádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla Ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou. Paní předsedkyně Němcová, prosím máte slovo.
Děkuji, pane předsedo. Pan předseda posléze přijme slib nového poslance.
Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Další informace tohoto směru nemám. Tento návrh byl přijat. Pan předseda Sklenák, pan předseda Faltýnek, pan předseda Fiala a pan předseda Mihola. Tak v tomto pořadí.
Děkuji za slovo.
Ano, děkuji.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové.
V celé Evropě ctíme zákaz nelidského, krutého zacházení a mučení, a to ve vztahu ke všem, včetně pachatelů trestné činnosti. Nikdo si nedovolí, žádná země, o tomto zákazu pochybovat. Nikdo nesjednává výjimky. Ale ve chvíli, kdy půjde o pachatele stejně závažné trestné činnosti, či klidně méně závažné, bude možno proti nim použít střel, které jim způsobí utrpení jako žádná jiná, právě na základě výjimky pro naše policisty v Římském statutu. Tyto principy bychom měli ctít bez výhrad. Návrh na ratifikaci změny Římského statutu s touto výhradou z výše uvedených důvodů nemohu podpořit. Pokud si chceme vyjednat něco nad rámec, měli bychom tak činit opravdu jen v úzce specifikovaných případech, ale takto široké pojetí je pro mne dnes nepřijatelné. Činnost policejního charakteru v rámci vynucování práva a zajišťování veřejné bezpečnosti je opravdu téměř vše, co dnes policie dělá, a nerada bych se dočkala toho, že tyto střely budou použity v neodůvodněných případech, například při obnovování veřejného pořádku nebo při projevech občanské neposlušnosti. Proto dávám návrh na zamítnutí této změny.
Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečná slova.
Já se teď necítím jako odborník na používání těchto speciálních tříštivých třeba nábojů policií a podobně, i když jsem, přiznám se, absolvoval poučení od odborníka, který mi vysvětloval, proč v případě například zásahu vůči teroristům jsou tyto typy zbraní nebo projektilů údajně jediné, které se dají použít. Mně v zásadě názor paní poslankyně Konečné celkem konvenuje. Posouzení toho, do jaké míry mají pravdu ti odborníci a experti, že by tady Česká republika chtěla mít určitou výjimku, to bych skutečně ponechal vám. Myslím si, že na to máme výbory, na to máme druhé čtení.
Děkuji panu ministrovi a táži se paní zpravodajky, zda má zájem vystoupit se závěrečným slovem.
S tímto postupem souhlasím, to znamená pustit do druhého čtení a projednat náležitě do důsledku ve výboru.
Nyní se tedy budeme zabývat hlasováním o předneseném návrhu na zamítnutí předloženého vládního návrhu. Takže zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí projednávaného návrhu. Zahajuji hlasování teď. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 73, do kterého je přihlášeno 135 poslanců. Konstatuji, že návrh na zamítnutí byl zamítnut. Tudíž pokračujeme a budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednávání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Není tomu tak. Tedy zahajuji hlasování. Dobře, já vám umožním vystoupit. Máme tady tudíž dva návrhy, o kterých budeme hlasovat jednotlivě. Zahajuji hlasování. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 75, do kterého je přihlášeno 143 poslanců. Konstatuji, že návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a bezpečnostnímu výboru. Přistupujeme k projednávání bodu číslo Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr zahraničních věcí pan ministr Lubomír Zaorálek.
Děkuji. Protože zločin agrese, samozřejmě to je zločin, který už byl pojmenován a zmiňován v těch ujednáních v minulosti.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za pozornost.
Nyní pan ministr Svatopluk Němeček. Pořád jsme v obecné rozpravě.
Nejprve začnu připomínkami paní zpravodajky poslankyně Markové. Chybí zde kompenzace a dlouhodobé řešení pro příští roky a eventuální řešení dalších poplatků. To je pravda. Byť si myslím, že je správné, že poplatky nejsou, a nemyslím si, že měly regulační efekt. Ale vrátím se ještě k připomínkám paní zpravodajky. Ano, je to pravda. Je to pravda. Nicméně je tady třeba vzít dva argumenty. Chápání je celkem jednoduché. Vždycky to nakonec zaplatí občan a daňový poplatník. Dále tady zaznělo, že jde možná o jakousi nedovolenou preferenci nemocnic. Jiní poskytovatelé tyto výpadky nemají. K panu poslanci Hegerovi, k tvrzení, že poplatky regulují a jsou potřebným příjmem. S tím druhým tvrzením souhlasím, s tím, že regulují. V poplatcích asi nikoliv.
K mému velkému překvapení právě členové vaší koalice neodhlasovali program výboru pro bezpečnost. My jsme ji chtěli vyjádřit. Já jsem za poslancem Chalupou byla. Řekla jsem, že jsem zklamaná, že se to na výbor nedostalo a že já sama finančně přispěji a ať ty kroky pokud možno třeba koordinujeme jenom my dva spolu, pokud se nikdo jiný z kolegů nepřidá. A to si myslím, že je přesně ta forma pomoci, kterou můžeme tady dneska si rozmyslet v hlavě všichni, jak budeme fakticky pomáhat, nejenom ústně populistickými řečmi!
Prosím. Jinou přihlášku do rozpravy nemám.
Pokud pan Koskuba má problém, co navrhuje a neví, tak měl to navrhnout zcela jinak a je to naprosto elementární. To znamená, to, co navrhuje kolega Fichtner, já se k tomu připojuji, ale pojďme to udělat zítra ráno. Vy máte plná ústa toho, jak se budete chovat. Zatím předvádíte pravý opak. To by byly skandály, to by byly sáhodlouhé články. Komu jinému než Sněmovně, a tím potažmo i veřejnosti, jak tady zaznělo?
Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa a potom s přednostním právem pan poslanec Miroslav Kalousek.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové, vládo. Prosím vás, tady se naznačuje, co se děje ve vězeňské službě. Já jsem v bezpečnostních výborech, mimo bisky mám celou sbírku. Nic takového se do dnešního dne nestalo a trvá to dva měsíce! Takže jestli se tady vytváří jakási atmosféra toho, že vězeňská služba nefunguje, tak je to omyl! A pokud jde o kompetence ministra, to jsme si řekli na výboru. Nevím, proč se to tady znova řeší. Na to máme výbor pro bezpečnost, kde ty věci budou řešeny a vyřešeny!
Děkuji panu poslanci Chalupovi za dodržení času. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek k řádné přihlášce s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tam už opravdu jenom chybělo ještě, aby zaznělo: Vězeňská služba funguje a řadě z vás to brzo ukážeme. Člena vládní koalice napadlo, abychom se dnes zabývali bodem, který se jmenuje Informace ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva, a pochybnosti celé řady z nás i pochybnosti odborné veřejnosti, zda ministryně spravedlnosti svými rozhodnutími respektuje, či nerespektuje zákon, nepochybně do tohoto bodu patří. Těžko můžeme něco takového projednávat při projednávání zákona o veřejném zdravotním pojištění. Tam chápu, že bychom obcházeli jednací řád, ale při bodu, který se jmenuje vymahatelnost práva, se domnívám, že to je zcela relevantní. To je prostě její rozhodnutí, a pokud se rozhodne nám neodpovědět, tak je to pouze informace o tom, jak vážně bere Poslaneckou sněmovnu, do jaké míry tím suverénem, jak někdy rád zdůrazňuji, pohrdá, či nepohrdá. Pokud byste odpověděla, byl bych vám velmi vděčný.
Mám dvě další přihlášky do rozpravy. První je pan poslanec Pavel Blažek, poté paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tady padlo pár dotazů. Aparát to umí a ví, že to musí zodpovědět.
Děkuji panu poslanci Blažkovi. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, tedy všeobecnou rozpravu končím. Pan zpravodaj?
A to je vlastně to, co byste měli posoudit nyní ve výborech. Pokud to udělá nějaký obyčejný voják nebo podobně, tak to těžko může být agresor. V té definici je řečeno, že to musí být významná figura, vysoká politická, vojenská. Ale říkám, Česká republika je součástí dohody o zřízení Mezinárodního trestního soudu a nyní bychom se měli vypořádat s tou otázkou definice zločinu agrese. To je vlastně vše, co bychom měli učinit v tomto prvním jednání.
Nyní budeme znovu hlasovat o změně zpravodaje pro prvé čtení, kdy místo pana poslance Milana Šarapatky je navržena paní poslankyně Fischerová. Já zahajuji hlasování o změně zpravodaje pro prvé čtení a táži se, kdo je pro navrženou paní poslankyni Janu Fischerovou. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti? Nyní prosím, aby se ujala slova paní zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Jana Fischerová.
Pěkně děkuji za slovo.
Já děkuji paní zpravodajce a otevírám tímto obecnou rozpravu, do které nemám přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. Já se táži, zda má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme nyní k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Proti? Hlasování končím, je to hlasování pořadové číslo 77, do kterého je přihlášeno 146 poslanců, kdy pro je 127, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr zahraničních věcí pan Lubomír Zaorálek.
Že v roce 2008 občané Irska odmítli v referendu Smlouvu o Evropské unii a založení Evropského společenství, které se ve zkratce říkalo Lisabonská smlouva. Jednoduše řečeno, že Lisabonská smlouva nic nezmění na neutralitě Irska, to bylo vlastně další ujištění, kterého se irským občanům v tom dodatku dostalo. A opírám se tedy o to schválení, které tehdy slíbil předseda vlády Mirek Topolánek. To je podle mě podstata toho, co máte před sebou.
Potom bych se chtěl zeptat: Pan ministr se zmínil ve své řeči v televizi, že má dojít ke kompenzaci u praktických lékařů, ale nezmínil kompenzaci praktickým lékařům pro děti a dorost. Já se domnívám, že tento závazek by měl platit i pro současného ministra, že není možné popřít to, co jednou bylo slíbeno z půdy Ministerstva zdravotnictví. Čili tady se domnívám, že pokud by mělo dojít ke kompenzaci i těmto řetězcům, pak by to bylo nesprávné. Víme o zpětných bonusech, které znamenají velké prostředky ve zdravotnictví. Víme o tom, že úhradové mechanismy i systém vytváření seznamu výkonů s bodovými hodnotami nejsou naprosto transparentní. V této souvislosti bych si dovolil říct, že skutečně zdravotnictví není černá díra. On mizí a my nevíme, co se s ním dál děje. Ale v případě zdravotnictví víme, že ty peníze zmizí ze zdravotnictví, ale končí na soukromých účtech.
Bylo to vidět na předřečnících, kdy najednou probíráme celou problematiku zdravotnictví. On chce úplně banální věc, spravedlivou věc, a to valorizovat platbu za státního pojištěnce. A je ostudou předchozích vlád, že se touto tematikou nezabývaly pořádně a už dávno nezvýšily tu platbu. Je to v podstatě samostatná kapitola a je fajn, že se objevil tento návrh.
Nyní s další faktickou poznámkou pan poslanec Antonín Seďa.
Vážené kolegyně, kolegové, vážení ministři, já mám pouze dvě poznámky. Já si myslím, že je legitimní, když zástupci pravicové opozice kritizují zrušení poplatků. Druhá poznámka. A myslím si, že je jenom dobře, že tyto poplatky jsou zrušeny. Na druhou stranu chápu, že pokud ve zdravotnictví je řada problémů, ty problémy musíme řešit. A já myslím, že současný pan ministr i současná vláda jsou připraveni tyto problémy řešit.
Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi za dodržení času. K faktické poznámce nyní s přednostním právem paní zpravodajka, pan ministr také a poté řádně přihlášený pan poslanec Miroslav Opálka.
Dovolte mi, abych vystoupila v rozpravě ještě s několika poznámkami a reakcemi na to, co zaznělo v dosavadní diskusi. Ještě k tomu, co tady bylo řečeno, že poplatek není regulační, ale je příjmem za stravu v nemocnicích, jak tady vlastně prohlásil pan Svoboda. Byly zavedeny proto, aby si lidé zvykli, že se prostě za zdravotnictví a za péči platí. To je podle mě důvod, proč byly zavedeny.
Děkuji panu poslanci Komárkovi. Nyní pan poslanec Jiří Zlatuška. Budeme pokračovat dále ve faktických poznámkách. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Účelem tady tohoto bodu je samozřejmě získat zprávu v médiích. Děkuji.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Černochová. Připraví se k faktické poznámce pan poslanec Koskuba.
Takže proč bychom si my měli připravovat nějaká usnesení pro média? Je to váš návrh, který byl přiřazen na program této schůze. Za prvé. Poslanec je oprávněn požadovat od členů vlády a vedoucích správních úřadů informace a vysvětlení potřebná pro výkon jeho funkce.
Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Nyní pan poslanec Jiří Koskuba. Dále pan poslanec Jiří Štětina a pan Miroslav Kalousek.
Děkuji, pane předsedající. Nicméně, dámy a pánové, jednací řád je takový. Já jsem prosadil bod s názvem tak, jak jsem jej prosadil. Řekl jsem to ve svém úvodním slově. Není důvod se tady omlouvat. Ano, jednací řád mi neumožňuje, abych vás omezoval v dalších vystoupeních, abychom pod tímto matoucím možná názvem bodu neprojednávali jistě důležitou věc, ale že někdo přišel o svou funkci. Mým cílem však bylo to, že lidé přicházejí kvůli jistým chybám o život, a když už nemohu jinak, dovolím si tu něco, co zde není zvykem. A já myslím, že byste tentokrát v rámci slušnosti mohli ustoupit od svých oprávněných požadavků a tento bod uzavřít.